Jako hlavní argument pro výrazné daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku bývá uváděná jeho menší rizikovost proti cigaretám. Tato však není věrohodně prokázána. Dle posledního stanoviska Světové zdravotnické organizace v současné době neexistuje dostatečná nezávislá evidence důkazů, které by dokládaly nižší rizikovost zahřívaného tabáku ve srovnání s cigaretami.
Prosím.
Prosím.
Je odůvodněn přímo v daném dokumentu.
Odůvodnění máte v písemné podobě součástí tohoto návrhu.
Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Chce vystoupit ještě pan poslanec Leo Luzar.
Pokud by platila mnou navrhovaná změna, vojenští lékaři by zde již mohli být. Narychlo se svolává stále ještě nekompletní Senát, přičemž jde o naprosto nekontroverzní a bezpečnou záležitost, která je jednoznačně v náš prospěch, ve prospěch našich občanů, ve prospěch našich zdravotníků, protože pomohou tito lidé zvládat ten nápor našim lidem. Já bych vám chtěla připomenout jednu ne tak dávnou událost, která se stala. Zmiňovala jsem národní gardy. Ta texaská národní garda vlastně si v minulosti mohla ověřit, že ta pomoc je vzájemná. A byla to vláda Petra Nečase, byl to velvyslanec Petr Gandalovič, který prakticky bezprostředně domlouval za Českou republiku právě pomoc tomuto městu. Za klub občanských demokratů vám mohu říci, že všech 16 přítomných poslanců bude hlasovat pro návrh.
Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou, pomocí civilních specialistů a odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. I my samozřejmě děkujeme. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné, a to z jednoho prostého důvodu. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území České republiky. A proto jsme navrhli usnesení, kterým žádáme vládu České republiky Je to běžná věc, která se ve světě děje, a nemusíme tady schvalovat žádný pobyt cizích vojsk na území České republiky. Za třetí, chceme po vládě, aby jasně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony. Myslím si, že je to pro nás všechny důležité. Já si myslím, že všichni jistě cítíte, že ani my se té pomoci nezříkáme jako SPD, pouze chceme vyhovět našemu dlouhodobému politickému programu. Nepodpoříme žádné vojenské základny, vojenské mise ani pobyty cizích vojsk na území České republiky.
Já si jako první dovolím upozornit, že pokud vím, tak z hygienických důvodů je aktuálně zakázáno, nebo nedoporučeno, vnášet jídlo do sálu, a seznámím Sněmovnu s dalšími omluvenkami. Než budeme pokračovat v přednostních právech, je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Martínek. Prosím, dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemohu prohlásit, že je to dohoda všech předsedů poslaneckých klubů, ale snad mohu prohlásit, že to je varianta, která má největší šanci na úspěch, a proto si dovoluji předložit procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna jednala i po 21. hodině podle jednacího řádu až do ukončení bodu 506, kontrola usnesení Poslanecké sněmovny.
Prosím, máte slovo. Paní zpravodajka také?
To prostě nejde. To říkám s plnou zodpovědností. To je to, co teď musíme udělat především, abychom se prostě dostali z krize. To je to důležité, proč vlastně teď se bavíme o napumpování peněz do ekonomiky. To znamená, mzdy v ekonomice v podstatě budou zmrazené. A celá řada firem na to i čeká, jednak aby si nastavila systémy a jednak aby to využila při vyjednávání o platech. Já bych jenom chtěla říct, že ani ty návrhy z Pirátské strany na slevy - já neříkám, že nemají nějakou relevanci, neříkám, že ne. Pak je tam technická úprava, novela zákona o povinném značení lihu a novela celního zákona, jakož i novely dalších zákonů mimo gesci Ministerstva financí. Samozřejmě celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých, předpokládám, v dalším legislativním procesu povedeme diskusi.
Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Paní zpravodajka rozpočtového výboru Miloslava Vostrá je připravena. Prosím o informaci o jednání ve výboru.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pokud samozřejmě bude nějaká námitka, tak seznámím doslova se zněním pozměňovacích návrhů přijatých na rozpočtovém výboru.
Otevírám obecnou rozpravu.
Vážený pane předsedající, paní ministryně, já bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, seznámit s jednoduchým pozměňovacím návrhem, který bych tady teď v obecné rozpravě odůvodnil, a potom bych se k němu přihlásil v podrobné rozpravě. Týká se to vlastně sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu. A je to tak, že bych rád do tohoto daňového balíčku doplnil věci týkající se nakládání s odpady, kde bychom vlastně, do přílohy číslo 1 se za bod 11 vkládá nový bod číslo 12, který zní: "sběr, přeprava, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb". Proč tomu tak je? Na straně druhé pokud ale vlastně by toto nakládání vedlo k výraznému narušení hospodářské soutěže, tak se vlastně zase považují za osoby povinné k dani. Takže tolik krátké zdůvodnění. A potom se přihlásím formálně v podrobné rozpravě.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se paní poslankyně Nevludová. Prosím, máte slovo.
Musím říci, že tento daňový balíček se právě díky předloženým pozměňovacím návrhům pana poslance Babiše a pana poslance Hamáčka stal jakýmsi daňovým balíkem, který skutečně zastíní i takový letitý evergreen, jako je stravenkový paušál. Předně musím podotknout, že před pár měsíci, nebo před rokem, by nikdo nepochyboval o tom, že zrušení superhrubé mzdy je dobrým krokem. Ostatně většina politických stran měna zrušení superhrubé mzdy, respektive zdanění superhrubé mzdy ve svých programech. Ve svém programovém prohlášení ho měla i vláda a celá ta léta váhala a odhodlala se až v okamžiku, který není docela vhodný pro takovéto řešení. Musím říci, že pozměňovací návrh poslance Babiše má dvě roviny. A to, co podal pan poslanec Babiš, má fatální následek, a mohlo by mít fatální následek, kdy zrušením zdanění superhrubé mzdy právě v tom návrhu by došlo k prohloubení strukturálního deficitu, a to až na 6 % HDP. A následná konsolidace veřejných financí by tak zcela vzala jiný směr. Co je však zcela nepochopitelné a neuvěřitelné, je, že vláda schválila státní rozpočet na rok 2021, respektive návrh, který ovšem nepočítá se zrušením zdanění superhrubé mzdy.
A právě tento letoun přepravil miliony roušek a dalších ochranných prostředků. A využít tohoto velkokapacitního letadla jsme mohli jenom díky tomu, že jsme součástí Severoatlantické aliance. Jsem velice rád, že v tomto případě mezinárodní pomoci se nenaplňuje přísloví, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Ve chvíli, kdy naši spojenci ani na okamžik neváhají a jdou nám pomoct, nelze nevzpomenout minulé chování české vlády. Již v průběhu nynější krize navíc hrozil zablokováním unijního plánu na podporu oživení Evropy. Stejně tak nelze zapomenout na nemístné jednání hejtmanky Jermanové za ANO, která obvinila Německo, že zadrželo kamion se zdravotnickými pomůckami pro Českou republiku. A kriticky by šlo jistě diskutovat i o tom, zda bylo správné odmítnout Italům poskytnutí naší armádní zdravotní pomoci. Chci, abychom dnes hlasovali odpovědně. Přijetí pomoci od našich spojenců je současně také naším závazkem. Musíme si být vědomi toho, že tak jak je nyní pomáháno nám, a je to nezištně, musíme pomoci nezištně v budoucnu i my, protože v tom spočívá princip spojenectví.
Děkuji. A jako další s přednostním právem v rozpravě vystoupí pan předseda Rakušan.
Ukázali nám jednu důležitou věc, kterou vždycky oceníme právě ve chvíli, kdy nám není dobře, kdy jsme ve svízelné situaci. Odmítám vést technicistní debatu o tom, v jakém režimu schvalujeme přítomnost 28 lékařů na území České republiky. Ukazuje se, do jakého civilizačního okruhu patříme. Ukazuje se, že patříme do světa, kde je pomoc věcí přirozenou, kde je přirozeností, kde je něčím zcela normálním. Ale přátelský vztah nikdy nemůže fungovat jednostranně, pouze spoléhat na to, že nám někdo pomůže. Tu pomoc musíme být schopni oplatit. Potom je to spojenectví, které od nás naši partneři samozřejmě očekávají. Konečně se ukazuje, že všechny ty akademické diskuse o výhodnosti našeho členství jsou opravdu pouze tlacháním. Teď se ukazuje pravý smysl spojenectví.
To byla poslední přihláška s přednostním právem, kterou eviduji, takže se přesuneme k běžným přihláškám. Nyní pan poslanec Bojko. Prosím, pane poslanče.
Nakonec tu armádu musel vyprovodit Michael Kocáb. Tak povolejme tyhle lékaře z ciziny, ať nám splatí dluh. Máme spoustu lékařů. Tyhle bych povolal do zbraně. Kde jsou ty obrovské rezervy?
Takže to je asi na úvod všechno a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a jak si poslanci s tím poradí.
Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku.
Já tedy přečtu usnesení jako celek. Usnesení ústavně-právního výboru ze dne 23. září 2020 zní takto: Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila; doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Číst to prosím nehodlám, ale máte to každý samozřejmě ve svém systému Poslanecké sněmovny;
Tímto návrhem se také zabýval výbor pro sociální politiku.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo.
A než otevřu rozpravu, tak bychom měli se vyrovnat s návrhem, který tady zazněl od ústavně-právního výboru, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj Jan Chvojka.
Já souhlasím. Možná bych vybral ještě o miliardu víc. Ale zase zde vidíme střet a koncepci několika distributorů, respektive výrobců, ne distributorů, výrobců a těch, co prodávají na trhu, a jejich střet, jak to má být. Jedni tvrdí, že jejich koncepce je správně, druzí tvrdí, že řezaný tabák, když bude dražší u nás než v Německu, tak si dělníci na stavbě radši pojedou do Německa nebo do Polska koupit ten balený tabák, a to asi nikdo nechceme. Ale když už kouří, tak určitě to nemá být tou cestou, že si ho dováží ze zahraničí. Tento návrh se konkrétně týká poměrně jednoduché věci. A já navrhuji, aby i u stlačeného zemního plynu, respektive zkapalněného a podobně, došlo k tomu, aby i tam došlo k daňové úlevě. Tento návrh se týká stravovacího paušálu. Já bych řekl, že v případě stravovacího paušálu mám dva návrhy. Je to věc, která je podle mě nepoptávaná u zaměstnanců, nikdo ji nevyvolal z řad odborových svazů i řadových zaměstnanců. A víte, co je zvláštní na celé té tiskové zprávě? Ani jednou tam nebyl zmíněn zaměstnanec. Ani jednou tam nedošlo ke zmínce toho, jaké jsou stravovací potřeby zaměstnance v třísměnném provozu. Jak jsou na tom tam ti hoteliéři, kteří by rádi dostali hotovost, a podobně. Já si myslím, že to je cesta špatným směrem. Není to žádná priorita, která by v tuto chvíli měla být zavedena v okamžiku, kdy musíme stabilizovat v příštích třech letech veřejné finance. Víte, já opravdu vím, že daňová optimalizace je věc lákavá. Ale podívejte se na průzkumy. Podívejte se na výsledky z minulosti. A teď nechci, abych zněl jako nějaký extrémní podporovatel stravenkové lobby, ale dneska mě zaujala jedna zpráva, jedna zpráva v rádiu. Nikdo to neudělal. A světe div se, já se jich zastanu. Stravenkové firmy si ty marže sundaly. Je to zvláštní, udělaly to. A já jsem na straně zaměstnanců, kteří mají právo na to, aby mohli mít jasný příspěvek na stravování. To tedy dám úplně za pravdu, to se nepovedly některé ty pokusy. A to se týká dobíjecích stanic, respektive dalších věcí v této oblasti. A bavíme se o tom, že by mohly ze třetí odpisové skupiny tyto věci přejít do druhé odpisové skupiny. Je to technická záležitost. Znovu to koresponduje s rozhodnutím, které jsme zde učinili před několika měsíci.
Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Já mám za to, že to jsou všechny návrhy.
Ano, pane místopředsedo. Tímto hlasováním jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obou rozpravách.
Já vám děkuji. Ještě se hlásí pan místopředseda Luzar s přednostním právem. Prosím.
Dámy a pánové, hlasování dopadlo předvídatelně. Každá ruka je dobrá.
Pan předseda Bartošek ještě s přednostním právem, než budu moci zavřít bod.
Jenom krátce. To, co říká předseda Luzar, není pravda a je to lež. To je třeba tady říct pro úplnost.
A to je to základní. Bohužel, stydím se!
Děkuji.
Zároveň ale také stabilita Sahelu má zásadní význam pro naše významné partnery v širším regionu Guinejského zálivu. Schválením vyslání jednotek do uskupení Takuba se tak znovu potvrdí také odhodlání České republiky aktivně bojovat proti terorismu, a důstojně tak přispívat k zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability.
Děkuji panu ministrovi zahraničí.
Já bych ráda jen shrnula průběh projednávání tohoto tisku v Parlamentu a zejména ve výboru pro obranu. O zapojení našich ozbrojených sil do úkolového uskupení Takuba v rámci operaci Barkhane jednal výbor pro obranu opakovaně, přičemž nejprve jsme požádali, aby před schválením účasti Armády České republiky v misi byl dořešen právní rámec působení našich vojáků ve všech zemích, a byla tak zajištěna legitimita, jejich práva i povinnosti. III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Děkuji paní zpravodajce. Nyní tedy pan kolega Radovan Vích. Také ještě, než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid a přenesení diskusí na jiné téma mimo sál. Pokud se někdo chce přihlásit k tomuto tématu, rád jeho přihlášku přijmu. Děkuji.
Vyslání šedesátky našich vojáků na misi Takuba do Mali, Nigeru a Čadu podle našeho názoru není dobrý nápad.
Ten druhý je opravou jedné chyby v zákoně o pozemních komunikacích, chyby, která ale stojí celou řadu podnikatelů, ale zároveň i celou řadu zadavatelů zbytečnou investici časovou i zbytečnou investici finanční. Nepamatovalo se ale na stroje, které vyjíždějí, aby opravovaly samotné komunikace. A tahle chyba bohužel způsobuje opravdu zbytečné papírování a závažnou administrativní zátěž. V podrobné rozpravě i tento návrh načtu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Všichni víme, o čem hlasujeme. Návrh jsme přijali. Na řadě je pan poslanec Jan Hrnčíř v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Roman Kubíček.
Proto je účinnějším řešením ještě doplnit tohle zrušení superhrubé mzdy o navýšení základní slevy na poplatníka, protože to pomůže právě těm nízkopříjmovým skupinám obyvatel zdaleka nejvíce. Dalším pozměňovacím návrhem je i zdanění dividend pro zahraniční vlastníky. Takže my navrhujeme tuto výjimku ukončit. Dále máme pozměňovací návrh, kdy zakazujeme státní podporu pro zahraniční vlastníky, kteří si vyplatí dividendu svým zahraničním majitelům v průběhu příštího roku. To jsou takové ty prodeje pěstitelských přebytků nebo maminky na mateřské dovolené, kdy prodávají nějaké drobnosti, takže i to pomůže takovým těm nízkopříjmovým rodinám.
Pan kolega Bartoš. Máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je to tisk, který do Sněmovny putoval poměrně dlouho a provázela ho řada změn a koleček na úrovni LRV a vlády.
Prosím, pane předsedo.
Já přicházím s žádostí o zařazení bodu týkajícího se znečištění řeky Bečvy v pátek po pevně zařazených bodech. Je to Informace ministra životního prostředí o znečištění řeky Bečvy kyanidem.